To se nestalo nikdy, co jsem ministryní financí, a nikdy se to nestane, na to máte moje slovo. A cokoliv ubírat by znamenalo výrazné zpomalení možnosti rozvoje celé ekonomiky. Proto investujeme do budoucnosti po covidu a proto investujeme takto masivně. Co říkají? Mohu v této souvislosti na prvním místě zmínit například prezidentku Evropské centrální banky Christine Lagarde, která ve svém nedávném rozhovoru pro Le Monde uvedla: Považujeme za nezbytné, aby fiskální záchranné sítě, které vlády zavedly za této krize, nebyly odstraněny příliš brzy. Proto je třeba zachovat silnou podporu, neboť pandemie se prohlubuje a oživení je stále rodící se a křehké. Jakmile veřejné zdroje uvolněné pro dočasnou podporu lidí a firem splní svoji úlohu, měly by být převedeny na veřejné investice, které do budoucna vytvoří odolnější, chytřejší, zelenější a inkluzivnější ekonomiku. A tak bych mohla pokračovat ještě opravdu dlouho. Totiž včera jsme tady měli debatu nad kompenzačním bonusem. Prostě tak co chcete? Říkejte konkrétní návrhy, které ty mandatorní či kvazimandatorní výdaje se vám nelíbí. To vám říkám tři roky! Nikdo z vás mi to neřekl. Teď když potřebujeme digitalizaci? Pět procent jsem jim vzala, a stejně to bylo na krev, stejně jsem se s každým hádala. To je samozřejmě základ. Ale pak to musíte dobudovat fakticky. Vzpomeňte si na JIM, poslední pravicová vláda. IT systém nikdo nedobudoval. Nebo další, teď mluvím o svém resortu, protože ten je mi nejbližší, ale samozřejmě další. To znamená, nejde to. Prostě desítky miliard tam nenajdete. Nelžete si do kapsy. Je to jenom politická fráze, která hezky vypadá, ale je nereálná! A ti úředníci. Zase jsem připravila ten koláč, který jsem nechala zaktualizovat. Já se už polepším příště. Mám to na sítích, já to tam zase dám. Takže kde nám narostli? Nepotřebujeme je? A to je krásná cesta, to já prostě pořád apeluji, pojďme cestou rušení agend, rušení práce, digitalizace. Digitalizace bude a nutně musí znamenat rušení těch úřednických míst. A oni najdou práci. Najdou práci, protože prostě máme celou řadu volných míst. Tak já nevím, tak zkusme. Ta je dána funkcemi v České republice. Rozpočet má funkci, mimo jiné, redistribuční. Přerozdělovací funkce v sociální oblasti je přenechána téměř na státním rozpočtu, téměř výhradně, si troufnu říct. Proto vždycky prostě to bude dominantní. Je to nejnáročnější. Ale na druhé straně chci být spravedlivá a musím přiznat, že víc než 90 % té kapitoly jsou mandatorní výdaje. No, tak narostly nám tam výdaje. Takže co? Mají na to nárok, když je to podle zákona? Vzrostly nám nemocenské dávky. Nemocenské dávky, protože jsou lidé více nemocní. Prostě to se dát musí. Takže co. Tak to vezmeme těm důchodcům? To už tady bylo, když se snížila valorizace na 40 korun. To snad asi o tom se nechceme bavit, věřím, že tam jste vůbec nemířil. Platy včetně pojistného - 300 miliard v roce 2021, ale zhruba polovina z toho směřuje do školství. Tak jim to nedáme, když se všichni tady zaklínáme, jak je pro nás školství důležité, jak to vzdělání, jak mně tady paní poslankyně Kovářová vyčítala, že jsem říkala, že jsme jim to slíbili, vytrhla půlku mé věty? Tam to začalo někde a prostě tato vláda to musela ufinancovat, protože prostě už se nastartovala, minulá vláda nastartovala reformu regionálního školství. Navíc v tom současném návrhu rozpočtu nerostou ty sociální dávky přemrštěně, ale pouze podle zákona. To je vždycky boj. A tady tedy musím říct, že to MPSV nechává i na těch propočtech Ministerstva financí. Tam většinou spor není, my se spíše hádáme o ten zbyteček těch nenárokových částek. Samozřejmě musíme také přihlédnout k celkovému ekonomickému vývoji, protože se rozpočtuje dvojnásobná výše prostředků na dávky v nezaměstnanosti. Máme tady Antivirus, kompenzační bonus a tak dále. Ty podpory se začnou postupně vypínat. A tady je jasné, o tom jsem mluvila včera, nechci to opakovat, dojde k restrukturalizaci ekonomiky, ale dojde i k tomu, že část těch lidí může o tu práci přijít, a přijde o ni, a bude závislá nějakou dobu na sociálním systému, na robustním sociálním systému. Mluvili jste tady o Spojených státech amerických. To je jedna strana mince. Ale tento sociální robustní systém tam tedy není. Tady máme prostě zákony o zaměstnanosti v této oblasti, které chrání toho zaměstnance. Proto třeba já jsem proti tomu, aby se tyto dávky zvyšovaly.
Nevím, jestli se shodneme všichni, ale já jsem přesvědčen o tom, že soukromý sektor je ta část ekonomiky, která posouvá naši ekonomiku dopředu, která má největší podíl na tom, že ekonomika roste a že se jí daří. Myslím si, že díky rostoucí ekonomice pak následně může stát realizovat ať už investice, nebo jakékoliv veřejné statky. Čili soukromý sektor, který má posouvat tuto zemi dopředu, který se nejvíce podílí na ekonomickém růstu, má už výrazně nižší mzdu než sektor státní, který žije z přerozdělovaných peněz, které ten soukromý sektor vytvoří.
Přeji hezké odpoledne a nyní tedy jsme v obecné rozpravě, takže vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Petr... Prosím, pane ministře, máte slovo.
Na tohle bych rád zareagoval, protože já jsem přesvědčen, že tahle věta úplně neplatí. Neplatí prostě ta teze, že v době růstu nelze mít deficit. Rozhodující je ten poměr dluh a HDP. A ve chvíli, kdy to se vám podaří vyřešit, tak ten deficit samozřejmě být může. To si myslím, takhle jednoduše to prostě není. a v tom se snad můžeme shodnout, že totiž záleží na tom, jakým způsobem s těmi penězi pracujete. Takže to je podstata toho, co tvrdím, a odmítám ale tu tezi, která tady byla řečena, že růst vylučuje deficit.
Také zareaguji. Máte pravdu v tom, že ekonomický růst nevylučuje deficit. Ale veřejné výdaje mají jednu charakteristiku. Velmi složitě se škrtají v době růstu, ještě hůře se sekají v době recese. Takže vlády a státy, které i v době růstu hospodaří s deficitem, si přivolávají dramatické problémy ve chvíli, kdy ta ekonomika klesá, protože jejich dluhová služba je nutí šetřit, a musí šetřit v té úplně nejméně vhodné chvíli, která je dostává do ještě větší recese.
Ano. Já nebudu komentovat konkrétní čísla v rozpočtu, protože všichni víme, a od mých předřečníků to několikrát zaznělo, že ta čísla vycházejí z nekonkrétních dat, a jak tady bylo řečeno, stojí na vodě. Místo toho chci mluvit o přístupu vlády k veřejným financím. Mě hrozně překvapilo úvodní vystoupení paní ministryně, kde bychom po něm mohli nabýt dojmu, že jsme zase v něčem nejlepší, tentokrát ve státních financích. Bavíme se o tom, že státní finance jsou skutečně v rozkladu a ve špatném stavu, a můžeme spekulovat o tom, jestli jsou ve špatném stavu na covid, nebo s covidem. Paní ministryně se snaží všechno schovávat za covidovou pandemii, která byla ohromnou ranou pro naši ekonomiku, ale zakrývá se tím, že bohužel pod vedením hnutí ANO státní finance a státní rozpočet nebyly v dobrém stavu už například za minulý rok.
Já vám také děkuji. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, abychom se lehce utišili. Kdokoliv chce probírat cokoliv, tak prosím v předsálí. S s přednostním právem se mi přihlásil pan ministr zemědělství Toman.
Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k těmto třem sněmovním tiskům. Takže za to chci poděkovat. Mluvil jsem o analýze právnické fakulty i o několika kulatých stolech, které jsme uspořádali společně s Ministerstvem životního prostředí, Úřadem vlády, s odborníky právnické fakulty a také s vámi prostřednictvím zástupců vašich poslaneckých klubů. Jak jistě víte, Ministerstvo zemědělství pomohlo a bylo nápomocno poslancům vypracovat návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů. Při jeho přípravě jsme se snažili zohlednit všechny tři tisky, které zde dnes projednáváme, jejich stěžejní myšlenky a cíle jsme do návrhu promítli a pokusili jsme se doplnit o naše vlastní, abychom vytvořili komplexní úpravu ochrany vody. Těším se na spolupráci a dovoluji si vám poděkovat za pozornost.
Já jsem představoval návrh KDU-ČSL, který jsme připravili už skoro před rokem a půl. Já ho jenom velmi stručně připomenu. Tak my vlastně upravujeme tu definici v tom, že tam tu větu specifikujeme se zvláštním důrazem na ochranu vody a půdy. Takže proto vycházíme tady z tohoto principu. Takže tolik velmi stručně.
Pardon, pane ministře, omlouvám se. Voda je opravdu základní podmínka života. Základním problémem v současnosti není ani tak nedostatek vody nebo snižující se hloubka spodní vody, ale je to nedostatečná ochrana vodních zdrojů. A veškeré peníze získané z prodeje, aby byly vráceny do ochrany a čistoty vodních zdrojů, a ne aby skončily na účtech překupníků nebo většinou nadnárodních společností. Voda je strategická surovina a její distribuce by se měla vrátit do rukou státu. Dámy a pánové, řekněte, kdo se o svěřený majetek stará lépe. Nevím, čím byli motivováni naši političtí předchůdci, že distribuci základní životní suroviny prodali zahraničním monopolům. Tímto prodejem je český občan trestán dvakrát. Uzavřené smlouvy jsou protiprávní a zdá se, že i dnes to kompetentním lidem nevadí. Dámy a pánové, vše kolem vody nakonec zaplatí zase čeští občané.
Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Stálá komise pro Ústavu se zabývala ochranou vody opakovaně včetně tedy té celé řady tisků, které vidíte na tabuli. A určitě oceníme přítomnost odborníků a také pánů ministrů, ministra zemědělství a ministra životního prostředí, protože to je skutečně významná změna.
Nejsme jenom v problémech s kůrovcem, případně s dalšími škůdci, ať už je to bekyně, či hraboši a další, prostě kalamity, které se na ten sektor zemědělský hrnou, ale je to především problematika vody. My o tom zcela určitě budeme podrobně debatovat, o tom, jakým způsobem je toto kryto v návrhu kapitoly rozpočtu Ministerstva zemědělství. Ale tak jak - a vlastně ani nemusím příliš počítat, myslím si, že je zjevné, že kapitola Ministerstva zemědělství rezignovala na řešení problému dopadu kůrovcové kalamity. Nebo už to možná máme vyřešeno. Ale podle mého hlubokého přesvědčení tím napácháme mnohonásobně větší škody, pokud tuto investici neuděláme. Chci se tedy zeptat paní ministryně, zdali počítá s případným navýšením výdajů v oblasti řešení kalamitních situací v zemědělském sektoru. Protože tak jak je ten rozpočet napsán, tam ty finanční prostředky v řádech miliard korun zcela určitě chybí.
První čtení státního rozpočtu se má týkat jeho základních údajů a parametrů, objemu a výše jeho plánovaných příjmů, výdajů a rozpočtového deficitu. Ráda bych dodala - anebo rozpočtového přebytku. Ale to je dnes, bohužel, pro většinu našich občanů, zvláště těch mladších, pojem, který znají jen z ekonomických dějin nebo z ekonomické science fiction. Nejsem asi první z těch, kdo zde v této souvislosti v první řadě bude bít na poplach proto, že návrh rozpočtu, který je nám předkládán, vychází z naprosto jiné ekonomické a legislativní reality, než která bude na jeho příjmové straně v roce 2021 s největší pravděpodobní platit. To je něco naprosto neslýchaného a bezprecedentního. Člověk se až zdráhá uvěřit, zda to předkladatel, tedy vláda, může myslet vážně. Od české vlády je tento postup zcela nezodpovědný. Vůči celému systému veřejných financí, vůči občanům, podnikatelům, vůči obcím a krajům. Vůči všem. Jde o věc, která se jednou zapíše do ekonomických učebnic černým písmem jako výstražný případ toho, jak se veřejné finance v žádném případě spravovat nemají. Ano, hovořím o plánované daňové revoluci, která ovšem není očekávatelným soubojem vládní koalice a opozice, ale bitvou premiéra vlády pana Babiše a jejím prvním vicepremiérem panem Hamáčkem, což je opět minimálně evropský unikát. Vůči samosprávám jde navíc v mnoha případech o likvidační krok a o projev vrchnostenské arogance, která nemá obdoby. Doslova i příslovečnou ránu z milosti. Navíc není k dispozici vládou přislíbený plán konsolidace veřejných financí. A to nemluvím o závažném porušení samotných základních pravidel procesu tvorby rozpočtu ze strany vlády. Mimochodem, německá vláda plán konsolidace veřejných financí a snižování rozpočtového schodku nedávno předložila. Dále také platí, že projednávání a konstrukce jednotlivých rozpočtových kapitol vychází ze zastaralého rozpočtového výhledu, což jen generuje další závažné problémy. Návrh rozpočtu nezohledňuje ani předpokládané zrychlení odpisů a snížení spotřební daně u nafty, což je propad o dalších více než 20 miliard na straně rozpočtových příjmů. Velké problémy a nesrovnalosti vidím i na výdajové straně rozpočtu. V tom smyslu, že významná část zejména sociálních výdajů je rozpočtována na úrovni výdajů státního rozpočtu na rok 2020, tedy absolutně bez zohlednění dopadů epidemie koronaviru. Ale hlavně je neakceptovatelné, že v den zahájení projednávání státního rozpočtu ve Sněmovně neznáme reálnou podobu jeho příjmové stránky, respektive že víme, že tak jak je k nám předkládána, nebude odpovídat realitě, a tím pádem realitě neodpovídá ani prezentovaná výše rozpočtového deficitu. To nelze přejít mlčením, a už vůbec nelze se na tomto aktivně svou podporou podílet. Ale členové Sněmovny a všichni občané si zaslouží, aby tento návrh byl pravdivý a aby se jeho základní parametry za pár týdnů neměnily nějakou další vládní novelou v řádu desítek miliard korun. Dámy a pánové, o jednotlivých nedostatcích předloženého návrhu bychom mohli mluvit hodiny a hodiny. Toto jsou úplně ty základní. A ze životních zkušeností dobře víme, že na naprosto špatných a vadných základech nelze stavět nic. Ani malou zahradní chatu, natož státní rozpočet.
Vím, že všechno je o daních, o příjmech. Proto má otázka směřuje na tu nejaktuálnější informaci, která dnes zaznívá médii a veřejným spektrem. Vlajková loď české ekonomiky, jeden z největších přispěvatelů do daňového systému tohoto státu a udržení i zaměstnanosti, koncern Volkswagen Škoda, bude převádět výrobu aut s vyšší přidanou hodnotou na Slovensko a do svých mateřských závodů koncernu v Německu. V Mladé Boleslavi nikoliv. V České republice nikoliv.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
My se můžeme lišit v tom, jak má vypadat dobrý státní rozpočet. My budeme vždycky kritizovat deficity, budeme se snažit šetřit. To přece, pane místopředsedo, nemůžete myslet vážně. Ve chvíli, kdy paní ministryně odmítne publikovat nejčerstvější listopadovou makroekonomickou predikci, což je prostě novum, nikdy se to nestalo, a my nemůžeme ten návrh rozpočtu konfrontovat s nejčerstvějšími daty a případně, jak deficit, tak strukturu rozpočtu té nové makroekonomické predikci přizpůsobit, tak to přece není odpovědně sestavený rozpočet. Tento rozpočet je na vodě.
Další přihlášku nemám.
Děkuji. Vy jste mě neposlouchal, pane kolego. Já jsem řekl, že si musíme vážit našeho jednacího řádu. Stejně tak vláda nemůže připravovat státní rozpočet podle neplatného zákona. Proto jsem mluvil o tom, že si máme vážit vlastního zákona o jednacím řádu, protože to je ten proces, který máme dodržet.
Tak, pane předsedo, máte dvě minuty.
Děkuji za slovo. Proč máme problém s daňovými zákony a státním rozpočtem v letošním roce? Vláda letos dostala měsíc navíc z rozumných důvodů. A daňový balíček přišel do Sněmovny, teď jsem se díval, abych řekl přesně, na konci června. Neopakujme chyby minulých let, případně minulých vlád, aby se na poslední chvíli schvalovaly daňové změny! To je správné předsevzetí.
Paní ministryně tu argumentovala tím, že chce mít ta přesnější data, na základě kterých chce připravit realističtější návrh rozpočtu. A co máme na stole? Tak co to je za odpovědný přístup? Proč jsme to té vládě tady umožňovali, aby s tím návrhem zákona mohla přijít později s argumentem, že chce připravit přesnější návrh rozpočtu, když šla úplně opačnou cestou, a máme tady historicky naprosto fiktivní cár papíru, který neodpovídá realitě.
Takže paní ministryně, máte volný prostor.
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti startuje celý rozpočtový proces, to je pravda, ale není jediným zákonem, dle kterého se odvozuje výdajový rámec. Po odvození výdajových rámců v dubnu je v souladu s legislativou výdajové rámce v průběhu přípravy návrhu státního rozpočtu dále aktualizovat. Takže jsou to tři zákony, podle kterých se to nastavuje. Po tom volám. Takže tady máme hned ušetřenou miliardu. A já čekám, že se to podaří. A musí být účinnost 1. ledna, prosím vás, pozor. Pokud nebude 1. ledna, tak ty platy skočí automaticky.
Děkuji. Pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Klaus s faktickými poznámkami.
To nebyla výtka, to bylo jenom upřesnění, to, co jsem říkal. A jsem za to navýšení rád. Česká republika si může sáhnout na nějakých 170 až 180 mld. korun. A ty priority by měly být právě sociální oblast, dostupnost a zkvalitnění sociálních služeb, zdravotnictví, dostupnost a zkvalitnění zdravotnických služeb, ale taktéž například na udržení zaměstnanosti. Takže já oslovím pana ministra průmyslu a obchodu s dopisem, kde se ho zeptám na to, jak on to vidí, a doufám, že na příštím zasedání evropského výboru toto společně s gesčními ministerstvy probereme.
Děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže potvrzuji to, že ty platy tam byly léta letoucí velmi malé.